Solidární přirážka. Mně je to skoro jedno. To je čtvrté zvýšení daní, které vy jste prosadili. Přitom říkáte, že bráníte těm socialistům zvyšovat daně, přitom to s nimi zvyšujete ruku v ruce, za podpory - abych nezapomněl - nejmenší koaliční strany, která věrně v daňových zákonech hlasuje s vámi. Proti! A klidně o ty tři miliardy víc získáte ze státního rozpočtu. Takže o tři miliardy víc vytáhnete z kapes daňových poplatníků a dáte je této vládě. A přitom úplně klidně tvrdíte: My bráníme zvyšování daní. Není to pravda. A to nebudu mluvit o jiných daních, nebudu mluvit o daňových výjimkách a úlevách, zelené naftě, biopalivech a podobně. Já jsem říkal, že o ten rozdíl se podělí podnikatelé, kteří díky tomu mohou zaplatit vyšší daň z příjmů, případně vytvořit více pracovních pozic, a případně spotřebitelé. Zejména tam, v těch odvětvích, kde je silný konkurenční boj, v některých skutečně ne. Na rozdíl od vlády. Vzpomeňte si, jak tvrdila, jak například klesnou ceny léků nebo knih, a teď to nechtějí nějak vyhodnotit po tom roce. Musím odmítnout, že to je stejné jako návrh na pivo. My navrhujeme plošné snížení - všem plátcům, všem komoditám. To je systémový přístup. Vytrhávat jednotlivé položky, ať už ze základní, nebo snížené... Kolikrát jste vážně jednali? Kolikrát to otevřel premiér na Radě? Nemusíme se na Brusel vymlouvat. Je to naše svobodné rozhodnutí. A to je legitimní politický soupeř. To je ideový soupeř. My s tím nesouhlasíme. Ale nemůžete se tvářit, zejména vy z hnutí ANO, že jste ta pravicová hráz v levicové vládě. No to tedy nejste. To se na mě nezlobte. To tedy nejste. Velmi poslušně ruku v ruce ty daně zvedáte se svými kolegy z ČSSD, jejichž je to politický program, který já plně respektuji.
Děkuji. První pan zpravodaj Votava. Prosím, pane zpravodaji.
Co se týká toho vyhodnocení z druhé snížené sazby DPH na léky, knihy a tak podobně, to, co tam je, tak on určitě ví, že je tady usnesení rozpočtového výboru a tu informaci určitě dostane. Takže tady pokládám celkem za nošení dřeva do lesa, když se o tom zmiňuje. To je první věc. Pane kolego prostřednictvím předsedajícího, tu informaci budete mít. Odvolávat se tady na sníženou sazbu DPH na pivo - to není žádný koaliční návrh, pane kolego, to samozřejmě je nějaký návrh někoho jiného. Vidím, že máte zřejmě nějaké informace z koaličního jednání. Vy jste nezvyšovali ale tu sníženou sazbu DPH, která je právě na ty nejcitlivější věci, už tehdy kvůli druhému pilíři.
To si myslím, že je taky důležitá informace, kterou by poslanci měli vědět.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Ti, co s tím nesouhlasí, běžte za svými voliči a řekněte jim: My nechceme transparentní zdravotnictví! My nechceme efektivní zdravotnictví, které by vám zachraňovalo život! Běžte jim to říct. Ale prosím, běžte jim to říct!
Prosím s další faktickou pana poslance Antonína. Připraví se pan poslanec Svoboda, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Protože tento zákon jednoznačně chce pomoct našemu zdravotnictví. Já jsem porodník a porodnický a reprodukční je jeden z nejstarších registrů a jenom díky němu máme úroveň našeho porodnictví a úroveň naší neonatologie tam, kde je. A jestli to nechcete, tak proč to nechcete? Opravdu o tom musím přemýšlet.
Pane ministře, vydržte, toto jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je mi velmi líto, že musím zásadně nesouhlasit se svými dvěma předřečníky. Nechci na to používat žádný emotivní hlas ani křik. Má otázka je jednoduchá. Já plně podporuji to, abychom tyto informace měli. Budu pro to hlasovat. Já jsem plně pro to, aby to existovalo. Ale má otázka je jediná. Proč musí být údaje použity pokryté hlavičkou rodného čísla? Žádnou jinou otázku nemám. A na to mi žádný, ani emotivní projev neodpověděl.
Toto nám nezajistí kvalitnější zdravotnictví. Řekněte příklad, kde v jiných zemích takto citlivé údaje jsou spojovány s jednotlivým identifikátorem. Ale bohužel z ústavního hlediska, z hlediska proporcionality toto není možné.
Ještě s faktickou pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.
Tak tedy z jiného soudku. Proč potřebujeme rodné číslo? To nemusí být jenom rakovina, ale může to být infarkt.
Byla to vláda dnešního pana prezidenta Zemana, kdy ministři Mertlík a Rusnok dvakrát to zkoušeli, ale zkrátka dikce opoziční smlouvy tehdy to neumožňovala, majorita byla ve Sněmovně nastavena tak, jak byla nastavena, a tedy ani tato zemanovská verze neuspěla. Takže pokud zvítězí, řekněme, koaliční věrnost, tak nechť třeba zvítězí až v tom třetím čtení, když bude zcela zřejmé, co je a není lepší. Dejte tomu šanci.
Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Procházka. To je, předpokládám, karta...
Vládní návrh zákona byl již v Poslanecké sněmovně předložen. Jedná se o sněmovní tisk č. 504, pojmenovaný vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, a byl projednán v prvním čtení. Z tohoto důvodu doporučuji poslanecký návrh zákona o majetkovém přiznání pod číslem sněmovního tisku 235 zamítnout. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Mohli bychom dokonce oba tisky projednávat dohromady, sloučit rozpravu a ve třetím čtení se s tím potom vypořádat.
Z předchozích návrhů eviduji návrh pana poslance Kalouska na zamítnutí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím projednávání tohoto bodu.
Nejenom že z nich dělá lovnou zvěř, ale ohrožuje i bezpečí všech občanů v České republice. Protože to, co česká vláda udělala, zásadním způsobem narušilo důvěru mezi spojenci. Kdyby alespoň, pane premiére, ministři vaší vlády byli zdrženliví. Ale přiznám se, že když jsem slyšel vystoupení pana ministra spravedlnosti, ve kterém zdůvodňoval, proč nevydal pana Fajáda, tak se mi dělalo mdlo. Kdyby on řekl: Nevydal jsem pana Fajáda na základě zákonných pravomocí České republiky, tečka - tak bych to pochopil. Kdyby řekl: Nevydal jsem pana Fajáda, protože je v Americe obžalován z toho, že zfackoval nějakého malého fousatého právního nedouka za to, že hloupě mluvil - tak bych to také pochopil. On ho, prosím pěkně, zvážil? Já bych rád zdůraznil, že pan Fajád je ve Spojených stádech obžalován z terorismu. Z přípravy atentátu. Z případu obchodů s nelegálními zbraněmi. A český ministr spravedlnosti zvážil skutek a řekl, že svým nejbližším spojencům tohohle teroristu nevydá! Co jste, pane premiére, udělali? A my, kteří jsme se aspoň zdánlivě přiblížili bezpečnostní situaci v České republice, dobře víme, že bezpečnost České republiky stojí a padá se spojeneckými závazky. Že bezpečnost občanů České republiky v době války proti terorismu stojí a padá s předáváním rychlých a důvěryhodných zpravodajských informací. A každý z nás si umí představit, jak po tomto výroku pana ministra spravedlnosti budou naši spojenci ochotni nám rychle dávat včasné a přesné zpravodajské informace. Z toho je obžalován. S tím se pan ministr Pelikán seznámil a rozhodl se, že toho člověka nevydá! My jsme s nimi spojenci, my jsme s nimi na jedné lodi. Oni dál budou muset s námi spolupracovat. Vážně si to myslíte? Protože nemohou riskovat, že něco z Bezpečnostní rady státu, z bezpečnostních služeb, odevšad ta informace vyteče. Protože nemohou riskovat, že když se na nás obrátí, ať tady zadržíme teroristu, že ho sice zadržíme, ale pak ho nevydáme! Všech deseti milionů. Každý z nás se po tomto vašem diletantismu, po této vaší naprosto mimořádné, neskutečné mezinárodní ostudě, po této vaší neschopnosti starat se o bezpečnost občanů České republiky, každý z nás se nutně musí cítit méně bezpečně! Protože vy jste vystavili občany České republiky v zahraničí riziku lovu. A vy jste snížili bezpečnost občanů České republiky na území České republiky, protože jste svým skandálním chováním vůči spojencům omezili zpravodajské informace, které jsou alfou a omegou naší bezpečnosti. Toho jste se dopustili! Ničeho menšího. Samozřejmě, je to nějaká jeho práce, ale ta prvořadá povinnost je zajištění bezpečnosti svých občanů. Tady vy jste kardinálně, totálně, absolutně selhali. To ty lidi přece vůbec nezajímá. My bychom se rádi bavili o EET nebo o mateřských školkách. O něčem, co je podle vás opravdu důležité. My vám říkáme, pro nás je důležitá bezpečnost občanů České republiky, kterou vy jste bezprecedentně ohrozili! A pevně doufáme, že těch dalších alespoň 14 odpovědných se najde. Z tohohle se, pane premiére, prostě musíte zodpovídat! Nejenom Poslanecké sněmovně, ale celé veřejnosti. A budete se divit: my vás ani nechceme moc dusit na to, jak se to mohlo stát. Ale to věříme, že se dokážete svými vlastními institucemi k tomu dobrat. Ale to, co nás zajímá především, není, jak se to mohlo stát a komu za to bude uříznuta hlava. Protože těch jste se dopustili! To se stalo! Každý z nás se ode dneška logicky musí cítit méně v bezpečí. A vy byste měli udělat všechno pro to - to nemůžete úplně napravit, to je nenapravitelná škoda, co jste udělali. Ale můžete to minimalizovat. A my od vás chceme slyšet, jak to budete minimalizovat. A jestli to neuslyšíme na této řádné schůzi, což pokládám za neskutečnou aroganci poslanců vládní koalice, tak to prostě budeme muset slyšet na schůzi mimořádné.
To je podle mě špatně. Dneska se ukazuje, že jsme to udělali úplně špatně.
Děkuji za slovo. To slovo je tam prostě nadbytečné. Chtěl bych si osvojit legislativně technickou úpravu z 29. schůze garančního rozpočtového výboru ze dne 14. 10. loňského roku. Dále mi dovolte načíst, tak jak jsem se dohodl s kolegou Fiedlerem, jeho legislativně technickou úpravu, pokud už by nepřišlo na něho slovo. Jedná se tedy o zjevný překlep. Jde o zpřesnění citace dotčeného textu podaným pozměňovacím návrhem.
Já děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Hájka, po něm pana poslance Stanjuru a pak mám přednostní právo pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.
Trochu mi to připomnělo situaci vojáků základní služby, kdy ten první rok ten voják dostával šikanu a ten druhý rok mu to vracel. Zkusme to, a jestli tady ti naši s přednostním právem to budou zneužívat nebo ostatní z nás pěšáků to budou zneužívat, zkusme je demokraticky umlčet třeba tím, že se odhlásíme.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
To je kvalitně připravený zákon. Já jsem ještě nezažil, že by zpravodaj opravoval pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců. To jsem tedy nezažil a myslím si, že na to nemá právo. Ale jistý si nejsem. Je to další novum u tohoto projednávání zákona. A poslední věc - jedna otázka, ať je konkrétní, na pana ministra financí. Proč to říkám? Protože ekonomika roste, díky tomu rostou daňové příjmy, a už slyším ministra Babiše, jak říká: Díky EET rostou příjmy a díky ekonomickému růstu žádné daňové příjmy nerostou. Takže já bych poprosil o to číslo, klidně za týden, nemusím to vědět dneska.
Váš čas. Můžete dostat samozřejmě písemné vyjádření. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo.
Já mám opravdu faktickou poznámku.
Děkuji.
U zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění, jakož i u jiných subjektů bude problém u plateb či transferu a ukládání hotovostí. Zatím se mohou řešit vkladem u komerčních bank. Česká národní banka nedisponuje pobočkovým systémem. Není mi ale známo, s jakými náklady a kdo tyto náklady ponese, zda jsou zahrnuty v položce vedení účtů, či zda je budou hradit subjekty, které mají povinnost vést účty podřízené Státní pokladně. Není tedy důvod, aby spadaly pod Státní pokladnu. Řešení je v jednom z pozměňovacích návrhů a já doufám, že bude přijat. Česká národní banka nezvládá akceptovat příkazy ve stejný den. Dojde tedy k prodloužení lhůty mezi zadáním příkazu a transferu prostředků.
Ještě než přeruším jednání, vidím tady pana kolegu Komárka, že chce něco sdělit celé Sněmovně.
Jenom členům volebního výboru: prosím členy volebního výboru ke krátké schůzce ke klavíru.
Ano, jistě vás rádi poslechnou, pane předsedo.
Děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, projednáváme novelu trestního řádu, o které mluvil pan ministr spravedlnosti. Vyslechli jsme zprávy, které zde byly, a víceméně nikdo nenavrhuje v podstatě žádné pozměňovací návrhy. No, já jsem byl víc než 17 let vyšetřovatelem Policie České republiky a vyšetřovat trestnou činnost je řemeslo jako každé jiné. A je to velmi náročné řemeslo. Tak jako se domnívám, že nikdo, kdo má zdravotní školu, by se neměl cítit na to dělat primáře na gynekologii, na ortopedii, vždy jsem prosazoval to, aby vyšetřovatelé policie byli odborně zdatní a měli vzdělání právě v oboru právo nebo bezpečnostní právo.
Tímto návrhem zákona se toto rodičovské právo rodičům odebírá a toto právo si na sebe bere stát. Nevidím jediný důvod a nezazněl tady jediný pádný argument, proč bychom to měli podporovat jako Občanská demokratická strana. Řeknu vám další příklad, který tady zazníval a který je naprosto irelevantní. Údajně tato záležitost, tak jak je navržena, vyřeší problém v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Co se stane v praxi? Tím, že je to ustanovení, které zasahuje do osobnostních práv, je to ustanovení, které se dotýká Ústavy České republiky, tak není možné sociální dávky provázat s touto povinností. A vy to moc dobře víte. Nepomůže to vůbec nikomu. Naopak tím zkomplikujete život rodičům, kteří své dítě do školky dávat chtějí, protože tam pro ně nebude místo.